A bez toho plánu je to mimořádně obtížné byť na jeden jediný den.
Nyní vystoupí s přednostním právem, zatím je to poslední žádost o vystoupení s přednostním právem, pan ministr vnitra Jan Hamáček.
A já rozumím tomu, že ta situace není jednoduchá. My jsme měli celkem obsáhlou debatu s firmou Unipetrol, protože se nám to také nezdálo. Ta situace se v čase vyvíjí. Já komunikuji s komunálními politiky i s členy Parlamentu zvolenými za tuto oblast. A chci říct jednu věc naprosto jasně. Pokud se nedohodneme s firmou Unipetrol tak, že budeme všichni spokojeni a že budou platit ty garance, které na začátku padly, tak žádní pracovníci ze zahraničí nepřijedou. My jsme připraveni k jednání, přistupujeme k tomu konstruktivně, ale není možné, abychom vyvolávali nějakou nejistotu nebo nějaké zmatky v této době. Ale chci vás všechny ujistit, že tu situaci sledujeme a nedopustíme nic, co by naše občany ohrozilo nebo znejistilo. Tolik tedy k Unipetrolu. Tak samozřejmě my se snažíme dávat naději, my se snažíme přesvědčovat naše občany, že to společně zvládneme. Kladu si otázku, jak k té naději přispěje ta dnešní debata, kdy jsme tady pod palbou kritiky a de facto musíme se, musíme - v bodě, který je z mého pohledu jednoduchý, tam je ano, nebo ne. Já bych, pokud by byl zájem, tak bych uvítal zařazení bodu informace vlády, tam si to můžeme vyříkat. Ale toto je návrh na vyslovení souhlasu s prodloužením nouzového stavu a tam ta odpověď je jednoduchá, ano, nebo ne. Nicméně já jsem se snažil odpovídat na dotazy, vysvětlovat kroky vlády. Možná jsem tady byl až příliš otevřený, když jsem popisoval, že psát plán na papír na epidemii, se kterou není žádná zkušenost, tak se snažíme získat informace ze světa, jak to kde řešili. Ne vždy se to daří, protože prostě je to do jisté míry neprobádaná oblast.
Včera jej podpořil rozpočtový výbor. A chci říct, když jsem předtím v první větě byl kritický, že ten návrh je mnohem lepší. Ale i kdyby neprošly, tak chci jednoznačně říct, že podpoříme v závěrečném hlasování ten návrh, který jsme před chvílí vzali jako základ. V té maximální verzi to může být asi 3 miliardy. To znamená, ta částka není nijak přemrštěná. Takže to je první návrh, který je uveden ve sněmovním dokumentu 4794, ke kterému se pak v podrobné rozpravě přihlásím. Vycházím z veřejného vyjádření paní ministryně. Nebude mě chytat za slovo. Je jasné, že nejsme schopni úplně přesně odhadnout. Tento návrh máme ve dvou variantách. První je úplně jednoduchý. Týká se to opravdu úplně všech. To jsme převzali z toho návrhu Ministerstva financí. Ten první návrh se jmenuje podání mailem. Myslím, že nejpohodlnější je to naskenovat nebo ofotit a poslat mailem, tím se nebudou vytvářet fronty ani na finančním úřadě, ani na poštách.
Takže o to jsme vás žádali. A informace pro toto rozhodování samozřejmě jsou nutné, jsou potřebné a nemůžeme se rozhodovat na základě toho, že si řekneme, že nouzový stav je potřeba, abychom to zvládli. My chceme vědět konkrétnosti. A do toho detailu zatím bohužel příliš nejdete.
K paní poslankyni nebo předsedkyni Pekarové Adamové. Až na to budou kapacity. Jak budeme chránit naše občany. Prostě dáme jim respirátory a roušky. A jak to bude s pacienty v běžném režimu? Ale jsme připraveni i na tu variantu, že se tady prostě objeví lidé s respiračními komplikacemi, a na to jsou chystány kapacity, a proto jsou odsouvány operace. Můžeme se teď dohodnout, že ty kapacity uvolníme, ale pokud to uděláme a za týden přijde problém, tak pravděpodobně tady budete stát a budete nás vinit z toho, že jsme tady někoho zabili. Já jenom říkám, že opravdu my můžeme pracovat s informacemi, které máme, můžeme odhadovat nějaký vývoj v České republice, ale nikdo z nás nemá křišťálovou kouli.
Takže paní poslankyně, ještě chviličku strpení.
Skutečně není ten nárůst další, jakkoli masivní ze začátku, některá zařízení byla zasažena, ale v tom celkovém souhrnu ne. Takže to jsou ty základní tři zdroje potenciální nákazy, jak se ta nákaza může do těch zařízení dostat, skrze zaměstnance, skrze nové klienty anebo nějakou návštěvou, třetí osobou. Bylo to, myslím, velmi správné rozhodnutí.
Ale ta jednorázová pomoc je podle mého názoru také nezbytná. Další parametry toho opozičního návrhu určitě představí i kolegové z opozičních stran, protože každá politická strana z opozice si tam prosadila svoji vlastní prioritu a myslím si, že se všichni pod ten návrh můžeme hrdě přihlásit a podepsat.
Za to bych velmi plédoval. Pak je tady velmi důležitá jedna věc. Blíží se nám termín platby kvartálního DPH. A také bych byl velmi rád, aby vláda i na úrovni Evropské unie definovala lepší ochranu evropského trhu a i podporu strategických odvětví právě v rámci celého unijního trhu. Když jsem se díval dokonce i na facebookový profil paní ministryně, tak je tam několik tisíc komentářů. Zároveň, aby stát musel garantovat, že do 14 dnů tyto finanční prostředky vyplatí.
Děkuji za přesné dodržení času.
Vážení zástupci vlády... Ano, zdravím vás, paní ministryně. Jsem ráda, že jste tady, protože jinak bychom nemohli jednat. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já chci trochu vysvětlit, proč za Piráty v těch pozměňovacích návrzích, které předkládáme, tak zdůrazňujeme, že je důležité, aby nikdo nepadnul kvůli koronaviru na úplné dno.
Pro tento návrh je celkem 36 poslanců. Takže já to zopakuji. Pro návrh, aby byl nouzový stav v České republice prodloužen o 30 dní, bylo 48 poslanců. Pro návrh, aby byl nouzový stav prodloužen do 30. dubna, bylo 84 poslanců a pro návrh, aby byl nouzový stav prodloužen o 14 dní, bylo 36 poslanců. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a nouzový stav v České republice bude do 30. dubna. Ano, správně jsem si vybral. Návrh usnesení byl přijat.
Je to do 20. dubna.
Kdo je proti? Návrh usnesení nebyl přijat.
c) Jasná a předvídatelná celková opatření, kterými chce vláda zmírnit ekonomické dopady této krize, včetně plánovaných kompenzačních mechanismů.
Kdo je proti? Prosím. Prosím. Návrh byl zamítnut. Děkuji, pane poslanče.
Takže plán představen nebyl a představen nebude. Rozumíme.
A do práce jim prý Unipetrol bude vozit jídlo, aby nikam nechodili. Ale kdo jim tedy bude vozit jídlo po práci, aby se zamezilo jejich pohybu po městě, když neprošli karanténou? A kde konkrétně budou ubytováni? ptají se občané Mostu a Litvínova. Když to shrnu, jde o to, že občané Mostu a Litvínova mají pocit, a já ten pocit mám s nimi, že byli postaveni před hotovou věc do šílené situace, kdy jim tam v nejbližších dnech vláda přiveze 600 cizinců v době nouzového stavu, tito cizinci nejdou ani na 14 dní do karantény jako všichni ostatní a ani nemusí dodržovat pravidla jako občané České republiky. Takže tady je neskutečné množství otázek. My stojíme na straně občanů Ústeckého kraje. Je to lokalita, kde žije spousta lidí, i sociálně slabších lidí, a bojí se. Takže já žádám odpověď na tyto otázky. A proč využívám tento prostor? Proto bych žádal urychlenou odpověď. A zároveň se tady hovořilo o tom, že někdo jenom kritizuje a někdo se snaží. Tak jsem vám chtěl říct za nás za SPD, je to typický příklad, kdy my jsme konstruktivní a pracujeme a snažíme se. Jak víte mnozí z vás, tak já jsem před třemi týdny oslovil přímo japonského výrobce léku proti koronaviru. Jmenuje se Avigan. Následně jsem do toho zainteresoval i japonskou ambasádu, a japonský velvyslanec, s kterým mám dobrý vztah, přímo oslovil japonské ministerstvo zahraničí a také jsme to tlačili touto cestou. Musím poděkovat i panu ministrovi za spolupráci, protože tu předanou štafetu ode mě potom předal na svůj úřad a oficiálně v tom jednání postupoval. Děkuji za pozornost a prosím vás o odpověď.
Děkuji, pane předsedo.
Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já velmi stručně. Vím, proč to dělám, a nepotřebuji k tomu další důvody.
Děkuji.
Ten stav, který budeme prodlužovat, máme prodloužit na základě argumentů pro jeho prodloužení. To se tady neděje. Je tady nějaký návrh asi 15 zákonů, o kterých budeme následně hlasovat v jednání další schůze. A já jsem chtěl poprosit pana ministra, tady zazněla řada otázek. A vy s arogancí vaší vládě vlastní jste ten bod zařízli a ta debata se neděla. A vy jste celou dobu tvrdil za zdravotnictví, jak je to v pohodě, jak je to na cestě, nakupujeme respirátory, 4. 3. objednáváme, už jsou na cestě. Protože to, že to bylo na stole v lednu - v únoru Evropská unie ve svém reportu psala informaci členským zemím jak se připravit, jaké věci nakupovat, čeho bude nedostatek. Jo, ten paper - já vám ho můžu ukázat, můžu vám ho poslat - ten byl taktéž z počátku února. Takže ta situace v této věci byla známá. Já nemám problém se tady jako - my se nechceme k tomu vracet. Ale když už je tady prostor na to, co bude, tak prosím vás neospravedlňujte ty chyby ještě alibisticky, že někdo něco podcenil, nebo že jste tady kritizován za něco, co se nestalo.
Přeji hezké odpoledne a budeme pokračovat v obecné rozpravě. Máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tady se často používá fráze "nechtěl jsem už vystupovat, ale...". K mému vystoupení mě vyprovokovala slova pana ministra zdravotnictví. A budu na některé věci reagovat, protože ono se to netýká jenom minulosti, ale týká se to i toho budoucího postupu a toho plánu, kterého se tu stále nemůžeme dočkat. Pane ministře, vy jste tady mluvil o tom, že v lednu nemohl nikdo vědět a nemohl nikdo tušit a jak jste postupovali dobře a tak dále. A byl to pan docent Bohuslav Svoboda, poslanec Občanské demokratické strany, který tady vystoupil a řekl v tom svém vystoupení, že nechce vyvolávat paniku, ale že by měla Sněmovna a lidé v České republice dostat ujištění, že je vláda schopna reagovat, pokud se věci nebudou vyvíjet tím směrem, jak bychom si všichni přáli. A v tom svém vystoupení mluví o tom, jakým způsobem se koronavirus šíří v Číně, co to znamená, co to znamená z hlediska transferu občanů mezi Čínou a evropskými zeměmi, co znamenají možné mutace tohoto viru a že je prostě potřeba počítat s různými variantami vývoje a že se na ně Česká republika musí připravit a že on chce slyšet od vlády ujištění, že jsme na různé varianty toho vývoje, i ty negativní, připraveni. To tady proběhlo. A prosím netvrďte, že to nikdo nevěděl a nemohl to vědět. Tady Bohuslav Svoboda vystoupil s tím, že ty varianty jsou bohužel možné a že se na ně musíme připravovat. Ne že by to věděl, jak to bude, ale věděl, že je možné, že se ta situace nebude vyvíjet tak, jak jsme si všichni přáli a jak Ministerstvo zdravotnictví připouštělo jako jedinou možnost. A připouštění této jediné možnosti a zabránění debaty v Poslanecké sněmovně byla chyba, která nás stála čas a lepší přípravu. Mluvíte tady o příznivých křivkách, příznivém vývoji. My bychom si všichni přáli, aby to tak bylo, a jsme šťastni z každé dobré zprávy a budeme rádi, když ta křivka bude taková. Ale - už jsem o tom mluvil ve svém vystoupení a zopakuji to znovu - odborníci mluví opakovaně o tom, že se netestuje dostatečně. Znovu opakuji, já si přeji, aby ten vývoj byl takový, jak to vypadá, jak jsou ta čísla interpretována, a pokud to tak bude, tak je to dobře. Mluvím o tom i proto, že bych od Ministerstva zdravotnictví, od vlády tady dnes očekával i nějakou představu toho, jak zvýšíme počet těch lidí, kteří jsou testováni, osob, které jsou testovány, a jak zajistíme to, abychom měli opravdu relevantní data a podle nich se mohli rozhodovat. Pokud se týká těch ochranných pomůcek. My bychom, pane ministře, vážení členové vlády, i pochopili, že se staly chyby, že se všechno nemuselo podařit, že některé věci nešly tak, jak bychom si všichni představovali. Ale co pochopit nemůžeme a co nedokážete ani dnes vysvětlit, je, proč vláda neříkala pravdu, proč nepostupovala otevřeně, proč jste nám na tiskových konferencích tvrdili, že jsou ochranné pomůcky. Ale co nám, lidem. Lékaři, zdravotní sestry, lidé v terénu, věděli, že ty zdravotní pomůcky nemají. Vy jste mluvili o tom, že jsou a že je každému dovezete. A situace byla znovu stejná. Ty pomůcky prostě ti lidé neměli. Ale otevřenost vlády v této kritické situaci, pravdivé informace, to je základní předpoklad toho, abychom si s tím poradili, abychom uspěli. Vy říkáte po Velikonocích. Ale proč dnes, když jdete žádat o prodloužení nouzového stavu, alespoň s nějakým plánem nepřijdete? My jsme neslyšeli vůbec žádný. Jaká je představa o ochraně rizikových osob, jaká je představa o zvýšené ochraně seniorů, jaká je představa o zvýšené ochraně osob, které mají sníženou imunitu? Což je základní předpoklad. Vždyť to všichni čteme a slyšíme a mluvíme s odborníky, máme je kolem sebe. To je základní předpoklad toho, abychom mohli zmírňovat ta opatření, což všichni chceme. Jaký je tady plán, jaká je představa vlády?
Není v tom žádný úmysl. A je to v souladu i s doporučením Komory daňových poradců a naposledy připomínám, že je to vypracováno ve spolupráci s Ministerstvem financí. Omlouvám se, že jsem na některé možná zapomněl, nebyl v tom žádný úmysl. Bude pak úplně jasné v tom hlasování, jak to vlastně dopadne.
Vážené dámy, vážení pánové, všichni víme, že malí, střední podnikatelé a živnostníci jsou páteří české ekonomiky. Jsou to zástupci střední třídy, která často vytváří nezastupitelné hodnoty, které pak ostatní spotřebovávají. A ta pomoc, která přichází od vlády tady v tomto návrhu, nám přijde jako určité základní východisko, které ale chceme ještě vylepšit. Proč je musíme zachránit, je snad jednoznačné. A pokud tomu chceme takto tedy zamezit společnými silami, tak musíme u mnohých těch návrhů ještě s pomocí přidat. Chceme také, aby ta pomoc byla širší, aby, jak tady zaznělo, to nebylo 25 tisíc, ale 30 tisíc. Chceme také nezapomenout na všechny ty, kteří pracují na dohody, a prostě celou řadu dalších vylepšení předkládáme.
To znamená, že po tom 11. dubnu to zavřeme a jdeme od toho? Ale já jsem to bral tak, že prodloužení nouzového stavu je prodloužení právního rámce, ve kterém se pohybujeme. Tak já se přiznám, že už se v tom také trošku ztrácím. Rozumím, že jsme parlamentní demokracie, zaplať pánbůh za to, že vláda skládá účty, poslanec skládá Sněmovně, s tím souhlasím. Ale trošku hledám, kde má být ta naděje, když se ta diskuze dneska utápí de facto v útocích a v obviňování, kdo co udělal špatně. Ona se stejně bude muset sejít, protože budeme muset říct, co se stalo špatně a jak se připravit na to, aby se to neopakovalo, protože je možné, že nějaká epidemie tohoto typu přijde. Určitě uděláme celou řadu chyb. Já uznávám, že jsme ve spoustě věcech nepostupovali správně nebo ideálně. Ale znova říkám, a odkazuji na to svoje první vystoupení: Je to poprvé a žádná jiná vláda České republiky v takovéto situaci nebyla.
Tak nyní s přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já teď budu mluvit k panu ministru vnitra. Pane ministře, já nevím, jestli jsme se poslouchali. Já jsem ani nekritizoval, ani jsem nedával rady. Měl jsem jenom prosbu, abyste si nevyměňovali názory na závažné věci, než se domluvíte. To mi přijde docela logické a myslím, že by to uvítala nejenom opozice, ale především naši občané. To za prvé. Já myslím, že bychom to neblokovali. Akceptovali jsme se a nedohadovali jsme se o tom, jak ty schůze dáme za sebou. Sami jste to oznámili na tiskových konferencích. To je relevantní argument. A jiný důvod jsem neslyšel. To není kritika, to je konstatování. To je v pořádku. My tomu rozumíme. Je to relevantní argument. Takže pokud je to jediný důvod, tak to umíme vyřešit jinak. Já netvrdím, že máme pravdu, že to musí být takhle. Já nevím, jak se na to díváte, jestli je to dobře, nebo špatně. Takže není to tak, že jenom čekáme a kritizujeme. My sami přicházíme s vlastními návrhy a snažíme se v té situaci pomoci. Já dotaz za kritiku nepovažuji.
Máte slovo.
Já jsem to tady v tom svém rozboru citoval - teď na pana předsedu Stanjuru. Možná jestli byste, pane předsedo Stanjuro, mohl vyjasnit, co vlastně navrhujete k těm zakázkám, protože ten zákon už to předvídá, tam není potřeba žádná změna. Takže tam je možné postupovat podle ustanovení platného zákona, není to vázáno na nouzový stav. Nicméně já jsem chtěl poděkovat za odpovědi, které jsem tu dostal od pana ministra zdravotnictví, který přislíbil dodat Petru Třešňákovi odpověď na ty jeho dotazy. A poděkovat za odpověď panu ministru Hamáčkovi, který vyjasní - a pokud jsem to pochopil správně, že tím hlavním argumentem je dát té situaci a krizovému řízení nějaký jasnější právní rámec. Pan ministr Hamáček tady mluvil o spolupráci s dalšími státy. Já si toho vážím a myslím si, že to je správně. Takže dovoluji si poprosit o odpovědi na tyto dotazy.